Budu rád, kdyby někdo na tuto otázku odpověděl. Rozdíl mezi registračními pokladnami a EET. Dovolte mi znovu vysvětlit základní rozdíly mezi elektronickou evidencí tržeb a registračními pokladnami a důvody, které nás vedou k preferenci dříve zmíněného modelu evidence tržeb. Takže registrační pokladna je pokladniční zařízení, které ukládá data o tržbách do paměti, která je více či méně chráněna proti manipulaci. Ze své podstaty obsahuje registrační pokladna specifické komponenty, je certifikovaná státem a podnikatelé si tuto pokladnu musí zakoupit v některých verzích, které jsou certifikovány, a to od státem určeného dodavatele. Finanční úřad pak podnikatele obtěžuje kontrolou při nahrávání dat z registrační pokladny, nebo dokonce kontrolou pokladny samotné při podezření na nelegální manipulaci s daty. A že taková nelegální manipulace není výjimkou, potvrzují zkušenosti ze zemí, kde jsou registrační pokladny zavedeny. Potvrzuje to i zpráva OECD, která se specificky zabývá nelegálním softwarem používaným v registračních pokladnách. Jde o dva druhy softwarů. Základní a pro nás zcela klíčové jsou dva rozdíly: možnost svobodné volby pokladního zařízení a zcela volná konkurence. Pro pana poslance Bendla, který to minule odmítal pochopit: Podnikateli nikdo nepředepisuje, jakou pokladnu si může koupit. On si žádnou kupovat nemusí, pokud už má pokladnu nebo jiné zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat. Nejsou a nebudou žádní státem vybraní nebo certifikovaní dodavatelé. A samozřejmě existuje zcela volná soutěž dodavatelů pokladních zařízení, případně dodavatelů softwarů. A jak zde pan poslanec Gazdík minule žádal, já mu mohu slíbit, že bude včas zveřejněno po schválení zákona. Zbytek je záležitostí volného trhu. A ty jim ještě snížíme slevou 5 000 Kč pro živnostníky. Finanční správa zaměří svou pozornost tam, kde budou data indikovat problém. To umožňuje nezatěžovat poctivé podnikatele a naopak maximálně efektivně využívat kontrolní kapacity. Do toho kamionu mu pak bude úřední kontrolor chodit kontrolovat mýtnou jednotku, jaká vlastně obsahuje data a zda nedochází k nezákonné manipulaci. V případě elektronické evidence tržeb nikdo nikomu nic nenutí. Podnikatel si do svého stávajícího kamionu umístí jednotku, která bude odesílat vyměřené částky mýta. Pokud budou odeslaná data důvěryhodná, podnikatel v životě kontrolora neuvidí. Již nyní spravuje Finanční správa spoustu citlivých dat a má je zabezpečena proti úniku a zneužití. Veškeré jejich přístupy do systému budou zaznamenávány. Věřím, že pokud takovému systému spojení svěřujeme své peníze, je dostatečně bezpečný i přenos dat o tržbách. Cílem řízení rizika každého projektu je identifikovat a specifikovat jednotlivá rizika projektu, posoudit jejich dopady a v návaznosti na to vymezit vhodné preventivní opatření. Pojďme tedy k nákladům na centrální systém. Je jasné, že vybudování centrálního IT systému nese náklady. Pro jistotu si zopakujeme, aby snad někdo neuvěřil lžím pana předsedy Kalouska, že Ministerstvo financí bude budovat nějaké datové centrum za 6 miliard korun. Žádné datové centrum pro evidenci tržeb budovat nebudeme. Postaví se pouze centrální IT systém pro evidenci tržeb. A můžu pana poslance Gazdíka ubezpečit, že jej postavíme za těch sedm měsíců mezi platností a účinností zákona, i když on tomu nevěří. Systém bude stát 370 milionů korun a provozování bude stát 170 milionů korun ročně. Do schválení zákona IT systém nebudujeme a do řešení neinvestujeme. Ostatní náklady budou zejména mzdové náklady na 400 pracovníků Finanční a Celní správy, kteří budou provádět kontroly. A ti pracovníci opravdu jsou potřeba. Už dnes jsou oba orgány ve svých kontrolních kapacitách významně poddimenzovány a bez tohoto navýšení by nebyly schopny efektivně vykonávat svou činnost a bez efektivní kontroly by byl systém zbytečný. Neuvěřitelná návratnost. Vůbec nechápu, že vůbec někdo diskutuje náklady. Pojďme se bavit o sankcích. Minule zde bylo zmíněno nastavení sankcí návrhu zákona o evidenci tržeb. Toto nastavení respektuje veškeré principy správního trestání a ve vztahu k českému právnímu řádu nezavádí žádné sankce, které by český právní řád už neznal. Naopak, 500 tisíc jakožto pokutu za přestupek již dnes umožňuje uložit řada českých právních předpisů a nejedná se zdaleka o nejvyšší možnou výši sankce za přestupek v českém právním řádu. Rád odpovím na případné dotazy. Prosil bych však, abychom se nevraceli k tématům, která již byla několikrát diskutována a zodpovězena. Ano. Znovu opakuji: snížení daní! My daně snižujeme. Určitě vědí, komu mají poděkovat. Na závěr bych zde ještě připomněl slova pana poslance Šarapatky. Pan poslanec v prvním čtení řekl: Já jsem proto pro zavedení registračních pokladen, aby daně museli platit skutečně všichni, aby nedošlo k tomu, že šikovný hospodský s daněmi uteče a hloupý hospodský je prostě platit nebude. Ale současně se domnívám, že daně by měly být takové, aby těm živnostníkům, té střední vrstvě, umožňovaly spokojený život bez potřeby lumpačit. S tímto se skutečně dá jenom souhlasit. A já už jsem mnohokrát řekl a znovu to zopakuji: my chceme nízké daně, ale placené všemi, kdo je platit mají. Protože když platíme daně všichni, tak jich každý z nás platí méně. To je selský rozum. A v takovém prostředí mohou naši podnikatelé a naše ekonomika prosperovat.
Omlouvá se pan ministr Pelikán z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Sedláček z osobních důvodů. Omlouvá se pan premiér a rovněž pan poslanec Petr Adam ze zdravotních důvodů. Tolik tedy omluvy. A mám teď tři faktické poznámky. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Jsem skutečně nadšen. A panu ministrovi děkuji, protože on předvedl, jak ta diskuse má vypadat. Děkuji, pane ministře, a jen tak dále.
Děkuji. Dalším vystupujícím bude pan poslanec Bendl.
Hezký dobrý den. Jestliže tedy nebudou - já jsem to pochopil tak - rovné podmínky v kontrole jednotlivých podnikatelských subjektů. Jen se zeptám: Už bylo zveřejněno?
Děkuji za slovo. Já bych chtěl rovněž poděkovat panu ministru Babišovi, že nám tady předvedl celou řadu argumentů, samozřejmě jak už bývá jeho zvykem, celou řadu polopravd a nepravd, ať už záměrně, či jeho neznalostí. Bezpečnostní riziko protokolu SSL je všem známo. Je to děravý protokol. Některé systémy s ním dokonce odmítají pracovat, berou ho jako bezpečnostní riziko. Na jakém protokolu tedy bude elektronická evidence tržeb pracovat?
To byly faktické poznámky. A nyní prosím s přednostním právem pana předsedu Fialu. Po něm je přihlášen pan předseda Stanjura a potom pan předseda Laudát. Všechno přednostní práva.
Dobrý den, dámy a pánové. Vždyť podnikatelé nám říkají, že elektronickou evidenci tržeb chtějí.
Po metanolové aféře mají kvůli prodeji alkoholu koncesní, a tudíž i živnostenské listy. Vesnické spolky dnes nemají internet, nepotřebují ho. Přitom prodej přes pokladnu v baru, kde stojí řada lidí na štamprličku a tři lidé se mají co ohánět, si vůbec nedokážu představit. Na nákup tolika pokladen by si museli vydělávat několik let. Ano, to je řešení, které by to patrně mohlo vyřešit, aby se vyhnuli pokladnám, a tudíž i daním. Velice se rovněž obávám, že z vesnických řemeslníků, dnes živnostníků, se opět stanou meloucháři, kteří navíc budou evidováni na úřadech práce, a tudíž jim stát bude platit dvakrát. Za zamyšlení rovněž stojí poplatníci, kteří pro nízký příjem nedosažení stanoveného stropu daně neplatí. Mě velmi trápí to, jakým způsobem bude elektronická evidence tržeb řešena u zejména malých obcí, u vesnických tancovaček. Domnívám se, že to je konkrétní příklad toho, věřím tomu, že takový nesmysl tato Poslanecká sněmovna neschválí. Dobrý den. Pokusím se zamyslet nad elektronickou evidencí tržeb z pohledu menší účetní firmy, která vede účetnictví a zpracovává daňovou agendu drobným živnostníkům. Účetní firmy jsou často ty, které z elektronické evidence tržeb mají největší obavy, protože zažily už mnohokrát v historii různé daňové změny. Víme o tom, že se některé věci schvalovaly a schvalují i dnes na poslední chvíli, a účetní firmy jsou ty, kdo se s tím bude muset nějakým způsobem vyrovnat. V první řadě si myslím, že zásadní chybou by bylo dívat se na EET izolovaně jako na jednu povinnost, kterou živnostník má. Při takovém pohledu by se možná opravdu mohlo zdát, že zapojit si nějakou chytrou krabičku, která cosi někam posílá, by neměl být problém. Abych byl objektivní, tak musím říct, že první problémy nastaly již za předchůdců pana ministra Babiše. Státní správa se naučila používat výpočetní techniku a komunikaci - Stát nyní chce získávat informace, které kdyby chtěl získávat na papírovém formuláři, nezvládal by je zpracovat. Elektronicky to ještě navíc znamená nepodání ve formátu PDF, kterému všichni většinou rozumí, ale ve formátu XML, kterému nerozumí skoro nikdo, ale podat jej musí. Kdyby u toho zůstalo, ještě by se tolik nedělo. Bohužel každou chvíli přibývá nějaká další, jiná povinnost nebo modifikace už platných povinností. Vedle toho nezahálely ani další úřady a v podobném duchu, jako například Česká správa sociálního zabezpečení. Toto zřejmě zapřičinilo několikanásobný počet hodin, které jsou potřeba pro zpracování dříve triviálního podání. Naše společnost účtuje za své služby podle hodinové sazby, a proto máme počet odpracovaných hodin na jednotlivých podáních podrobně evidovaný. Tím došlo samozřejmě k výraznému zdražení, protože vzrostl počet fakturačních hodin. Problém je, že drobní živnostníci na takto drahé služby již nemají. Malé srovnání u jednoho klienta, kterému zpracováváme přibližně sedm stejných hlášení. Průměrná doba zpracování jednoho daně z příjmu právnických osob v roce 2012 byla dvě hodiny, v roce 2013 byla tři hodiny a v roce 2014 už je pět hodin. Dost často také poslouchám od klientů "my na to už nemáme peníze", a to v situaci, kdy elektronickou evidenci tržeb ani kontrolní hlášení ještě nemusí řešit. V současné době vedeme několik sporů s finančním úřadem, kdy správce daně není schopen pochopit, že když se mu nepodaří naimportovat XML soubor od poplatníka, nemusí to rozhodně znamenat chybu na straně poplatníka.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Prosím, abyste se usadili na svá místa a věnovali pozornost jednání.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, vážení pánové. Doufejme, že se nám to povede.
Prosím sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili, abyste nediskutovali a věnovali pozornost vystoupení pana ministra.
Chtěl bych k tomu uvést dva fakty. Proti karuselovým podvodům a zároveň proti fiktivním dokladům je také namířeno kontrolní hlášení, které začalo platit od 1. ledna tohoto roku a které může zabránit daňové kriminalitě v rozsahu až 10 mld. ročně.
Kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám a znovu prosím o klid. Prosím levou stranu sálu a některé konkrétní poslance, aby nediskutovali.
Soustředíme se na odstranění fenoménu Praha - daňový ráj, a to prostřednictvím uvolnění kontrolních kapacit pražského finančního úřadu. Například přesunem některých aktivit do jiných regionů nebo usnadnění změny správce daně, který kontroluje firmy na virtuálních sídlech.
Kolegyně, kolegové, pokud nebude klid v Poslanecké sněmovně, tak přeruším tuto schůzi. Dám vám prostor, abyste si prodiskutovali věci, které potřebujete prodiskutovat, a pak budeme pokračovat. Je to závažné téma a prosím, věnujte pozornost panu ministrovi financí.
Samozřejmě se soustředíme i na posílení Finanční a Celní správy, a to jak z personálního, tak i z technického hlediska. Jelikož se nacházíme v 21. století, musí být Finanční a Celní správa schopna efektivně pracovat s daty, která má k dispozici. Je namířena na specifický fenomén zatajování hotovostních plateb, ať už jsou malé, nebo velké. Jde o významný projekt, avšak zdaleka nejde o projekt jediný. Také díky dalším projektům, z nichž jsem uvedl ty nejvýznamnější, jsme již podstatně zlepšili a dále zlepšíme výběr daní. A já se ptám: co udělala ODS za období své vlády pro zlepšení výběru daní? Co udělala strana, která zde prohlašuje, že jediným receptem na lepší výběr daní je snížení daňových sazeb? Zavedla superhrubou mzdu a solidární zvýšení daně. Není to pravda. Takže pro připomenutí: Evidenci bude podléhat největší i nejmenší podnikatelský subjekt, který přijímá platby v hotovosti. Pokud si půjdete nakoupit do největšího hypermarketu, dostanete evidovanou účtenku, pokud půjdete do nejdražší restaurace v Praze, dostanete evidovanou účtenku. Buďme tedy v tomto ohledu korektní a nelžeme našim občanům. Proč potřebujeme evidenci tržeb? A já jsem si jistý, že nám to nesdělí ani dnes, protože takové nástroje prostě Finanční správa dnes nemá - a historicky nemá. Za stávajícího stavu má totiž správce daně velmi ztížené možnosti správného stanovení daně u podnikatelů, respektive daňových subjektů které přijímají platby v hotovosti. Podle daňového řádu je vždy úkolem správce daně prokázat nevěrohodnost evidence hotovostních plateb předložené daňovým subjektem, respektive podnikatelem. Reálná kontrolní kapacita Finanční správy je zhruba na třech procentech uvedeného počtu. Současně jsou také takové detailní kontroly velmi zatěžující pro samotný daňový subjekt, který se místo svého podnikání musí věnovat daňové kontrole. Aby mohl správce daně ověřit, že podnikatel vykázal v kontrolovaném období všechny hotovostní příjmy, musí mít k dispozici údaje o veškerém nakoupeném zboží či materiálu, dále o prodaném zboží včetně skutečných prodejních cen a o změně stavu zásob na počátku a na konci zdaňovacího období. Pokud by správce daně nechtěl slepě spoléhat na stavy zásob na počátku a na konci zdaňovaného období uvedené podnikatelem, musel by de facto provést inventarizaci, což je prakticky nerealizovatelné jednak z kapacitních důvodů na straně správce daně, jednak z důvodu zatěžování podnikatele. Není vždy možné spoléhat se na předložené nákupní doklady, jelikož i tyto doklady mohou být podnikatelem, který chce podvádět, samozřejmě předloženy jen v takovém objemu, aby odpovídaly vykázaným tržbám. Koho to překvapí, doporučuji, ať se jde zeptat těch podnikatelů, kterým tyto sklady dělají nekalou konkurenci. To jim to poví. Pokud podnikatel nákupní doklady neuvede ve svých formálně bezvadných evidencích, je prakticky nemožné mu zatajené příjmy prokázat. Jak to má všechno Finanční správa zkontrolovat? V některých oborech podnikání dosáhl fenomén krácení tržeb takového rozsahu, že velká část podnikatelských subjektů vykazuje trvale nízkou či nulovou daňovou povinnost. Počítají totiž s tím, že stávající kontrolní mechanismy umožňují správci daně odhalovat zatajené příjmy jen velmi obtížně. Zatajené příjmy mají zásadní dopad do odvodové povinnosti podnikatelských subjektů. Dochází ke krácení daní z příjmů, což má následně dopad i do odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Dochází také ke krácení daně z přidané hodnoty u plátců DPH. Zatajená hotovost je dále využívána k vyplácení černých mezd, čímž se efekt násobí, dochází ke krácení daně ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Mnozí podnikatelé toho zneužívají. Je jim jedno, jaký vliv to má na jejich zaměstnance, kteří zapláčou ve chvíli, kdy pak mají obdržet například nemocenskou, mateřskou nebo starobní důchod. Jedná se o opatření, které splňuje požadavek proporcionality, představuje minimální administrativní zátěž, minimalizuje libovůli správce daně v tom, kam zamíří daňovou kontrolu, a přinese podnikatelům, kteří řádně vykazují tržby, výhodu v podobě snížení počtu daňových kontrol. Jaké má efekty zavedení elektronické evidence tržeb? Za ostatní sektory je potenciál dodatečných výnosů 5 až 6 miliard korun ročně. Takže celkový daňový výnos po plném náběhu evidence tržeb bude cca 18 miliard korun ročně. A já se ptám pana poslance Gazdíka: Kdo to tu minule zpochybňoval, co mu na tom vadí, že obce a kraje dostanou více peněz? Tady je to na stole. Tady EET jim přinese více peněz. Pan předseda Fiala se nám tu minule pokoušel argumentovat příkladem Švýcarska, které má nízkou míru zdanění a současně nízkou míru šedé ekonomiky. Na příkladu jedné země tak dovozuje, že existuje příčinná souvislost mezi mírou zdanění a velikostí šedé ekonomiky. Také by si pan předseda Fiala měl uvědomit, že ve Švýcarsku je podnikatel, který podvádí na daních, vyloučen ze slušné společnosti a ztrácí důvěru svých zákazníků a obchodních partnerů. Naše strategie je lépe vybírat existující daně a vytvořit prostor pro snížení sazeb, jako jsme již udělali u DPH. Je zřejmé, že naše strategie funguje, ale existuje stále podstatný prostor pro zlepšení díky elektronické evidenci tržeb. Jak funguje elektronická evidence tržeb? Vzhledem k tomu, že i přes naše snahy informovat jak tuto Sněmovnu, tak i podnikatele a všechny občany České republiky o skutečnosti fungování elektronické evidence tržeb, existuje stále mnoho nepochopení či polopravd. Zopakuji zde základní principy, na kterých je elektronická evidence tržeb postavena a které jsou obsaženy v návrhu zákona. Jaká je tedy elektronická evidence tržeb? Jak napovídá název, je elektronická, je tedy založena na využití techniky, a to v rozličných podobách pokladních zařízení, ať už tak, jak je dnes známe, nebo ve formách, které zdaleka tak obvyklé nejsou. Je to evidence, jde tedy o systém evidenční, kdy mezi podnikatelem a Finanční správou probíhá komunikace o skutečnostech, které následně ovlivňují jeho daňovou povinnost. Evidence je zaměřena pouze na výši tržby, která je z daňového pohledu jeho příjmem. Jak bude evidence fungovat z technického hlediska? Půjde o čtyři jednoduché kroky. Podnikatel zadá tržbu do svého pokladního zařízení, a to formou, na kterou je zvyklý, ať už přímo zadá částku tržby, nebo ve svém pokladním systému vybere, co zákazník zkonzumoval. Zde bych zdůraznil, že pro podnikatele se vůbec nic nezmění proti postupu, který znají již dnes. Neexistují zde žádné kroky navíc, žádná administrativa. Podnikatel pouze takzvaně namarkuje tržbu. Pokladní zařízení, které obsahuje příslušný software, odesílá elektronickou formou přes zabezpečené spojení informace o tržbě na centrální server, a to pouze nejnutnější informace, které Finanční správa potřebuje, tedy informace o výši tržby. Pokud je podnikatel plátcem DPH, pak samozřejmě informaci o sazbě DPH a konečně informaci sloužící k identifikaci podnikatele a ke kontrolní činnosti, tedy datum, čas, DIČ a místo tržby. Abych nebyl napaden, že něco zamlčuji, další odesílané položky povinného charakteru jsou pouze pomocné údaje. Zde chci zdůraznit jeden podstatný fakt. A jelikož jde skutečně o podstatnou věc, tak ještě jednou: neodesílá se žádná informace o jednotlivých položkách nákupu. Neodesílá se ani informace o identitě zákazníka, pokud tuto identitu podnikatel zná. V tomto směru existuje spousta dezinformací. Server Finanční správy okamžitě - a zde hovoříme o řádu desetin sekundy - zasílá pokladnímu zařízení unikátní kód potvrzující přijetí zaslaných údajů. Pokladní zařízení vystavuje účtenku, která obsahuje unikátní kód a další údaje předepsané zákonem. Nepoužívám zde záměrně výraz "tiskne účtenku", protože zákon nestanoví formu účtenky. Ta může být vystavena i v elektronické formě. Pro úplnost dodávám, že podnikatel samozřejmě nemusí vystavit zvláštní účtenku pro evidenci tržeb.